Návrh byl přijat. Hlasování číslo 321. Přihlášeno 160 poslanců, pro 135, proti nikdo.
Ten pozitivní je, že dojde k snížení vypouštění skleníkových plynů, a to je vlastně cílem celého toho systému. Takže pak se stane, že není dost peněz v programu Dešťovka, není dost peněz v programu Zelená úsporám a není dost peněz v kotlíkových dotacích. Třetí pozměňovací návrh, kde žádám o podporu, ale vlastně v tuto chvíli se situace mění, protože pan ministr tady oznámil, že podpoří pozměňovací návrhy, které vlastně ruší definici Rady Modernizačního fondu, a tam vlastně mířil i ten můj pozměňovací návrh. Takže v tomto případě vlastně ten můj pozměňovací návrh nedává dvakrát smysl, protože je stejný obsahově s tím pozměňovacím návrhem, který bude podporovat Ministerstvo životního prostředí.
Jedná se o to, že pokud schválíme můj, moje znění, tak nepoškodíme ty stavební firmy, které zateplují, protože když se vezmou programy ministerstva na zateplení, tak budou tam potřeba finance, které tam budou chybět. Můj návrh zajišťuje, aby tam ty finance nechyběly.
Já jsem chtěl jenom avizovat, že po hlasování o proceduře bychom si chtěli vzít deset minut přestávku na poradu poslaneckého klubu.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k svému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se připojila i paní poslankyně Procházková a Kalátová, protože jsme všichni z Karlovarského kraje, z kraje strukturálně postiženého, ze kterého odchází řada finančních prostředků právě z emisních povolenek. Přesto jsme přesvědčeni, že pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, tak by se měly do toho kraje příslušnými projekty v oblasti životního prostředí vracet.
My opoziční politici to velmi dobře známe, že s něčím nesouhlasíme. Prostě s něčím přijít.
Děkuji a to jsou v tuto chvíli vyčerpané faktické poznámky, takže pan poslanec Pávek se dostane ke slovu. Prosím.
Ale buďte v klidu, je to velice krátké. Já vás chci jenom seznámit se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých. Považujeme tuto normu za nadbytečnou. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím.
Děkuji moc za slovo. Já jsem velmi pozorně naslouchala, snažila jsem se nevystupovat, protože samozřejmě spoustu věcí mohu shrnout i v rámci závěrečného slova. To je prostě úplný nesmysl. Takže kdo má praxi, tak samozřejmě bude moci svůj výkon povolání dělat dál. Trvalo to dlouho, uznávám, ale konečně je to tady. Takže dovolte mi nyní jenom se vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy. Máme tady pozměňovací návrh na úplný zákaz úschov. K takovému kroku není důvod. Nemohu souhlasit s tím, že zpřísnění úschov se děje kvůli nespolehlivosti realitních kanceláří. Příprava vládního návrhu byla vedena snahou zjednodušit rozhodování klientům, ale zároveň jim nechat volnost v jejich rozhodování. Klient, který má opakovaně dobrou zkušenost s místní realitní kanceláří, by přece neměl být nucen pojednou změnit své ekonomické chování. Zákon by měl napovídat především těm, co mají málo zkušeností. Jeden z poslaneckých návrhů směřuje také na úschovy ve smyslu rozdělení jejich omezení finančním limitem. A ve zdůvodnění zaznělo, že je potřeba rozlišovat velké a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitnímu zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. Proti tomuto se musím také vymezit, či upřesnit svoji předchozí repliku. Jde o to, aby úschovy s přísnější regulací a administrativou nevytvářely dodatečné náklady za poplatky, aby se pak úschova výhradně u advokátů, notářů či bank nestala u drobných obchodních případů brzdou celého obchodu. V závěru mi dovolte se vyjádřit ke komplexnímu návrhu paní poslankyně Válkové. Nicméně musím znovu upozornit na administrativní náročnost na straně podnikatele a i na náročnost kontroly z pohledu úřadu. Advokátní komora, která provádí obdobný dozor nad úschovami advokátů, má jednodušší situaci, než budou mít živnostenské úřady. Ty by musely postupovat při pochybení makléře podle přestupkového zákona a případně odvolání pak řešit podle správního řádu. Já tedy s tímto pozměňovacím návrhem vyslovím nesouhlas, protože nevidím důvod, proč klientovi zdražit obchod přílišnou regulací způsobenou vyššími administrativními náklady. Dovolím si požádat o schválení vládní verze zákona s mými souhlasnými pozměňovacími návrhy.
Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri za ústavně-právní výbor má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a poté o pozměňujících návrzích. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže nyní prosím o návrh procedury.
V této chvíli bychom měli hlasovat, poté by měly následovat legislativně technické návrhy. Ty jsou prosím pěkně tři, pak se k nim vrátím. Pak bychom přešli k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B pana poslance Kalouse.
Ono se trochu překrývá i s pozměňovacími návrhy Jana Třešňáka. Děkuji vám.
Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Nyní závěrečné slovo ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Poslední poznámka ještě k paní kolegyni Balcarové.
Děkuji za závěrečné slovo ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Ptám se pana zpravodaje Pustějovského? Se závěrečným slovem ne.
Děkuji za slovo.
Není tomu tak.
Pak bychom hlasovali o písmenu G poslance Feriho. V případě, že by ale bylo schváleno A, tak už nikoliv.
Děkuji. To byl návrh procedury.
Ale není možné říct, že legislativně technické změny budou řečeny až po rozpravě.
Jedna z nich je, že někdo navrhne otevřít rozpravu, a druhá z nich je říct, že legislativně technické změny nejsou.
Dobře, jenom tedy pro informaci.
Je třeba je načíst v té podobné rozpravě.
Dobře, tak to se omlouvám. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Je to návrh pana poslance Kalouse, který rozšiřuje tu kvalifikaci o bakaláře. Stanovisko garančního výboru je - doporučuje.
Děkuji. Návrh byl přijat.
Děkuji. Stanovisko je - bez stanoviska.
Děkuji. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jde o to, že by ta výpověď jeden měsíc se týkala jenom spotřebitele. Stanovisko výboru je - doporučující.
Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Budeme pokračovat podle procedury. Garanční výbor má stanovisko doporučující.
Jenom abychom si to ujasnili, pane zpravodaji. Dobře, děkuji za ujasnění. Hlasování číslo 322, přihlášeno 160 poslanců, pro 149, proti nikdo.
Ten vládní návrh nijak nemění, pouze opisuje to, co v něm již je. Takže stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Garanční výbor nepřijal k této věci stanovisko.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Nyní budeme hlasovat o návrhu E. Návrh E je pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové, který se týká zavedení práva člena družstva požadovat informace o činnosti družstva.
Kdo je pro?
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Garanční výbor doporučuje.
Kdo je pro? Hlasování číslo 328, přihlášeno 161 poslanců, pro 152, proti nikdo.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Pan poslanec se hlásí k hlasování zřejmě. Můžete, máte přednostní právo, uděluji vám slovo.
Já bych si dovolil vzhledem k tomu, že došlo k zásadním změnám v návaznosti na schválení některých pozměňovacích návrhů, požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.
Vyhlašuji přestávku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych z tohoto místa velmi ráda poděkovala všem těm, kteří se zákonu individuálně věnovali a přednesli své náměty, a to bez ohledu na to, zda budou přijaty. Nelze na ně pohlížet jen jako na správce databáze, ale jako na profesionální partnery při pořizování nemovitostí, a s tím se nutně pojí i vyšší nárok.
Nyní otvírám rozpravu. Přejete si také vystoupit? Tak ještě tedy vystoupí zpravodaj.
Nebudu opakovat to, co tady řekla paní ministryně. Pouze zopakuji nebo připomenu to, že se tady bavíme o věci, která tady někde poletovala minimálně osm let. A také já bych si dovolil rozdělit ty pozměňovací návrhy, tak jak byly, do tří skupin, a to, co mění, a to, co vymezuje tento zákon, do čtyř. Nejčastější pozměňovací návrhy se týkaly tématu úschov, pojištění a vzdělávání, to znamená kvalifikace. Ale bavíme se tady i o něčem, na co si nejčastěji stěžovali spotřebitelé, a to je řešení provize. I toto řeší tato norma. To znamená, všechny ty negativní zkušenosti, které v oblasti provize, exkluzivity, zálohy a podobně, tak i toto tato norma řeší. To znamená, že tady není možné argumentovat tím, že by si to mohl někde nastudovat, natrénovat a podobně, protože to prostě je pro drtivou většinu neopakující se záležitost. Jak již bylo řečeno, zákon byl projednán v ústavně-právním výboru, v hospodářském výboru. Je tady jeden návrh na zamítnutí. A já dopředu avizuji, že tady máme i tři legislativně technické návrhy, takže potom poprosím o pozornost a o rozhodnutí ctěné Sněmovny, jestli budou tyto návrhy připuštěny, či nikoliv.
Tady už to doporučení nepotřebujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 315, přihlášeno 154 poslanců, pro 147, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní navrhovatelce paní poslankyni Gajdůškové a končím projednávání tohoto bodu. Paní poslankyně Andrea Babišová se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů. U stolku zpravodajů už je paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím ještě zpravodaje garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, pana poslance Jakuba Michálka, aby přišel ke stolku zpravodajů. Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to vládní návrh zákona, který byl připraven v souladu s plánem legislativních prací již v roce 2018 a kterým se mění zákon o obchodních společnostech a dalších družstvech. Podílela se na tvorbě tohoto zákona odborná komise složená z předních českých akademiků, zástupců praxe i zástupců Nejvyššího soudu České republiky zabývající se touto problematikou. Navrhované změny se dotýkají různých aspektů. Na mnoha místech se pouze promítají změny provedené v jiných ustanoveních, aby byla zajištěna konzistentnost zákona. Podle zaměřovaných změn je lze rozdělit stručně řečeno do těchto kategorií: jednak se jedná o snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie. Dále se jedná o zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev. Dále se jedná o úpravu monistického systému vnitřní správy akciové společnosti vyhovující požadavkům transparentnosti. Dále odstranění nedostatků v transpozici některých ustanovení směrnic EU a realizaci propojení obchodního rejstříku. Dále zajištění větší ochrany práv společníků a posílení jejich právní jistoty. A v poslední řadě odstranění legislativně technických či terminologických chyb a duplicit. Účinnost změny zákona o základních registrech pak na 1. července 2020, aby bylo možno nastavit procesy zpracování nových referenčních údajů. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se potom vyjádřím. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.
Poněvadž jsme tam došli k mnoha kompromisům, sluší se poděkovat Ministerstvu, protože nám bylo nápomocno. Ten byl výborem...
Dámy a pánové, prosím o klid! Děkuji.
Ten byl výborem podpořen. Takže ještě jednou, děkuji všem, kteří se na tomto tisku podíleli.
Jediný politický spor, který tam existuje, jsou kodeterminace. Anebo si řekněme, že jsme zastánci liberálního modelu, to je můj návrh. Chceme, aby nebyla žádná povinnost v zákoně pro společnosti, ať si to společnosti určují samy. A hlasujte pro můj návrh. Takže bych jenom poprosil, aby Sněmovna při svých úvahách podpořila buď návrh pana poslance Chvojky, což je ten řekněme více fandící zaměstnancům, nebo návrh můj.
Návrh nikomu nic nenařizuje. Takhle to není. Nenařizuje, nezakazuje. Odkazuje se na zákon o bankách. Pojištění. To znamená, že se definují pravidla prosím pěkně. To není, že se zakazuje. Já taky když jdu do restaurace, tak tam jdu s nějakou důvěrou, že ta restaurace drží nějaké hygienické předpisy, že tam neběhají krysy v kuchyni, že mě neotráví, protože bych musel před každým jídlem kontrolovat, jestli všechno dodržují. To přece... Tady některá ta pravidla mají logiku.
Kdyby byla pravda to, co říkal pan zpravodaj, že ten zákon nic nenařizuje, nic nereguluje, tak by byl zaprvé zbytečný, ale i kdyby nebyl zbytečný, tak bychom nevedli ideové spory. Tak se podívejte například na velké zpřísnění kvalifikačních předpokladů. Vysokoškolák, programátor, IT odborník nemůže působit v této oblasti, pokud nemá praxi v této oblasti. To nemá žádnou logiku. Nemá to žádnou logiku. Ten papír, který získá ve škole, vám nezaručuje, že to bude dělat dobře. Takže je to regulace. Jakou to má logiku? To je přece regulace, že si nějaká skupinka sedla, nevím, jak byla velká, a řekla: ti ano, ti ne, ti mohou, ti nemohou, ti mohou mít tolik praxe, nebo tolik praxe. Ale vůbec nic to není o kvalitě toho, co ti lidé nabízejí, jak se chovají ke klientům, ať už na straně prodávajících, nebo kupujících. Takže je to čistokrevná regulace. My jsme proto navrhli zamítnutí zákona.
Takže pořadí bude - poslanec Klaus, poslanec Munzar, poslanec Jáč. Prosím.